Investiční programy jsou napsány úplně apoliticky pro všechny obce, je to především pro sport, tak já nevím, co vám na tom sportu furt chybí. A my se tady bavíme o tom, že potřebujete za každou cenu snížit rozpočet svazů. No, bez svazů by nebyly ty soutěže. Já vás rád pozvu k nám do agentury, abych už nemusel poslouchat, že je to nějaká trafika pro mě, to už mě taky nebaví, protože na tom makáme opravdu se sportovními organizacemi už dost dlouho, a rád vám představím všechny transparentní procesy, ať se tady nemusíme dohadovat na půdě Poslanecké sněmovny.
Nyní faktická poznámka Josefa Bělici a na řadě bude Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se i já vyjádřila jménem klubu -
Já vím, že se tady zvýšila emocionální situace po té přestřelce v těch faktických poznámkách, ale myslím si, že kolegové, kteří dál diskutují sportovní agenturu, mohou tu diskusi přenést do předsálí. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová.
Dobrá, tedy ještě jednou děkuji za zjednání pořádku a doufám, že kolegové se zájmem - včetně paní ministryně - vyslechnou můj názor na návrh státního rozpočtu. Myslím, že vláda tentokrát zvolila cestu jasnou. To znamená, že schodek bude, v uvozovkách pouze, 320 miliard. Ale ten hlavní příval, ta hlavní průtrž mračen má teprve přijít, a to v podobě daňového balíčku, který zasekne sekyru ve výši více než 100 miliard korun. A bez daňového balíčku návrh tohoto státního rozpočtu se schodkem 320 miliard je pouze prázdnou nádobou, a to ještě s pěknou dírou ve dně. Dost často jsme od paní ministryně slýchávali, že není možné zahrnout do návrhu státního rozpočtu právě daňový balíček, protože ještě neprošel legislativním procesem. Ale je potřeba připomenout, že v loňském roce tomu bylo jinak. Návrhy zákonů, které znamenaly navýšení příjmů a nebyly schváleny ve Sněmovně, byly zahrnuty do státního rozpočtu. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy z digitální daně. A pokud vím, tento zákon nebyl ještě ve Sněmovně schválen. Takže je potřeba si říkat, jak to tedy je. Dovolte, abych zmínila pár priorit, které vláda uvádí pro návrh státního rozpočtu. A s tím a s některými musíme souhlasit, a to jsou navýšené výdaje do zdravotnictví. A jsme si všichni vědomi toho, že zdravotnictví a jeho kvalita budou hrát v následujícím roce velmi důležitou roli, a prioritou je tam oprávněně. Další prioritou vlády je navýšení důchodů, ano, tam také souhlasíme, protože se jedná o navýšení a valorizaci podle platného návrhu zákona. Odpočátku jste říkali, že je potřeba zvyšovat platy učitelům, a to z toho důvodu, že je potřeba mít kvalitní učitele, dobře zaplacené učitele a učitelky, kteří budou přínosem pro naše žáky, a tím pádem i pro naši budoucnost. Další prioritou vlády jsou investice. Tam také musíme souhlasit, ano, prioritou musí být investice. Otázkou zůstává, o kolik se investice navyšují. Paní ministryně uvádí 40 miliard, ale podle návrhu je to o 12 miliard. S čím ale nemůžeme souhlasit a co nás velmi mrzí, že se tyto investice opírají pouze o vládní projekty, o státní projekty, nikoliv o regionální. To bychom mohli shrnout ty priority, se kterými můžeme souhlasit. Ale s čím nemůžeme souhlasit, chybí nám tam priority, které by vedly ke konkurenceschopnosti našeho státu.
Protože vy jste mě před chvílí vyzval - a jmenovitě - aby poslanci SPD odešli ze sálu, abychom byli konstruktivní, aby prošel rozpočet. Tak já vám říkám, že my z žádného sálu odcházet nebudeme, protože vy v rozpočtu dáváte peníze například Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Mlčíte celé dva měsíce. Tak škrtněte ty peníze těm proimigračním neziskovkám. Už nám tady rok leží novela zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Měli jste dost času na to, aby to prošlo. Takže ten, kdo není konstruktivní, kdo tady blokuje projednání rozpočtu, jste vy, pane premiére. Takhle si to řekněme. Naopak SPD bylo konstruktivní.
S faktickou poznámkou pan předseda Bartošek.
Děkuji za slovo. Pane premiére, byl jsem jeden z těch, které jste vyzval, abych opustil sál. Vy mě nabádáte k tomu, abych nevykonával mandát poslance, abych svoji vůli neprojevil hlasováním. Já zde zastupuji své voliče, já zde reprezentuji názor svých voličů. A já odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet. Přípravu státního rozpočtu jste zanedbal, opakovaně jste myslel, že usmlouváte, nebo uplatíte, komunistickou stranu. A také to vypadá, že tento státní rozpočet je dalším krokem k chaosu vaší vlády, kterou vedete, která nepomáhá podnikatelům. Jděte se podívat, jak dnes vypadají restaurace, co ti lidé skutečně řeší. Jak říkal kolega Kaňkovský, na očkování nejsme připraveni a to, co zde říkáte, není pravda. Zatímco v sousedním Německu se připravují velké haly a jsou připraveni očkovat, vy teprve řešíte vládního zmocněnce. O tom, že to nastane, víte v řádech týdnů. Takže mě neomezujte na výkonu mého mandátu. Já to projevím hlasováním o státním rozpočtu a dopředu říkám, že budu hlasovat proti tomuto rozpočtu.
Mě jste sice, pane premiére, nejmenoval, ale jmenoval jste mého předsedu pana Václava Klause. Můžu vás ujistit, že rozhodně nemáme v plánu odejít ze sálu.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Volební bod bude dnes velmi jednoduchý a rychlý. Jak jsme se dohodli dnes ráno, je to pouze jeden jediný, a to volba aklamací, hlasováním, změna v orgánech Poslanecké sněmovny. A je to pouze jedna jediná změna. V něm konstatujeme, že je navržena rezignace z výboru pro zdravotnictví pana poslance Milana Brázdila za hnutí ANO a proti tomu nominace do výboru pro zdravotnictví pana poslance Adama Vojtěcha, bývalého ministra zdravotnictví, tedy za klub hnutí ANO. Takto je navrženo usnesení. Pokud k rozpravě nebudou přihlášky, tak prosím, abychom standardně jedním hlasováním potvrdili rezignaci a jedním hlasováním novou nominaci.
Děkuji. Otevírám tímto rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa. To znamená, že rozpravu končím. Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 105 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Nyní prosím druhé hlasování, nominace do výboru pro zdravotnictví - pan poslanec Adam Vojtěch.
Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 103 poslanců, pro 92, proti nebyl nikdo.
Děkuji a tím jsme tento bod vyčerpali.
Vyhlašuji polední pauzu.
Já bych chtěl poprosit své kolegy z klubu ANO k nám na klub.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Když se projednává státní rozpočet, vždycky bývá Poslanecká sněmovna plná napětí, jestli se rozpočet schválí a jaké priority pro příští rok vláda definuje. Dneska se ocitáme v situaci, kdy to tady vypadá spíš jak o pohřbu, protože tak jak čtu okolní situaci, tak vlastně nevím, jestli vláda má vůbec dostatek síly tento svůj státní rozpočet na příští rok prosadit. V případě, že se tak nepovede, bude to jasná ukázka toho, že tato vláda je slabá. A jasně to naváže na chaos, který provází opatření kolem koronakrize. S tím, že vláda není schopna dostatečně prosazovat svůj program, své priority a tuto zemi řádně spravovat. Bavíme se o rozpočtu, o kterém už v současné době víme, že ten materiál je mrtvý. Mohlo by se zdát, že to je pouze zodpovědnost vlády. Protože jestliže se tento výpadek veřejných financí skutečně projeví, tak to bude mít sekundární dopad, a velmi devastující, na rozpočty obcí a krajů, v rámci kterých se to promítne. Snažíme se zde přicházet s návrhy, které se snaží řešit tento rozpočet, ale on je ve své podstatě neřešitelný, protože nás ve velmi brzké době čeká předělání tohoto rozpočtu. A vláda to ví, a přesto bez ohledu na to, aby reagovala a zohlednila skutečnost, postupuje v nastoupeném bludu, tlačí do Sněmovny materiál, o kterém ví, že ho pouze potřebuje schválit, ale absolutně to neodpovídá tomu, jaká je realita. Jako zcela zásadní vidíme podfinancování sociálních služeb. Stejně tak vidíme, že sociální služby se budou potýkat s nedostatkem peněz díky tomu, že dojde k výpadku v rámci individuálních projektů. A stejně tak vidíme jako naprosto klíčové, aby došlo k dofinancování výpadku mezd v sociálních službách. Dřív či později, ať už se to vládě bude líbit, nebo ne, bude vystavena této otázce, aby se situace v sociálních službách řešila. To, co vidíme jako naprosto klíčové pro podporu ekonomiky, je podpora výstavby obecních bytů. Tato vláda v rozpočtu bere půl miliardy a snižuje tento rozpočet. My přicházíme s návrhem, aby naopak kapitola výstavby obecních bytů se navýšila o 5 miliard, protože jsme přesvědčeni, že to pomůže místním firmám, pomůže to ekonomice, pomůže to řemeslům, živnostníkům. Ale především to pomůže lidem, protože obce budou moci stavět byty, které za ekonomicky dostupný nájem, který je nižší, než je komerční, pomůžou lidem bydlet. Také myslíme na menšiny, kdy přicházíme s návrhem, který je skutečně, co se týká kontextu státního rozpočtu zcela marginální, a to je 5 milionů na podporu menšin. Můžeme se bavit například o menšině Poláků ve Slezsku, kterou by šlo podpořit, co se týká jejich tiskovin a kulturních akcí. A vidíme jako správné dobrovolným hasičům tyto náklady kompenzovat. Také tato vláda zapomněla na malé vinaře, pro které tato situace může být takřka likvidační. A to, co opravdu nechceme, aby tato malá vinařství na Moravě zanikla. Chceme posílit kapitolu pozemkových úprav o 100 milionů, protože chceme pomoct obcím v případě, že chtějí stavět kanalizaci, čistírnu odpadních vod a podobně. A jako poslední, a přesto myslím velmi důležitý bod je, že chceme dát 100 milionů na pomoc Arménii. Arménie je země postižená válkou. Můžeme pomoct Arménii a jejím lidem v době, kdy jsou zkoušeni válkou. Rozpočet se jeví a je sestaven tak, jako kdyby tato vláda snad příští rok ani nechtěla pokračovat. Ale jestliže vláda uvrhne tuto zemi do rozpočtového provizoria tím, že nebude schopna schválit rozpočet, znamená to jediné - znamená to další trestání obcí a krajů v jejich rozpočtech. A bude to krok této vlády, této vlády, která poškodí rozpočty obcí a krajů. A bude to další krok proti samosprávám této země. A za celou tu dobu vláda neudělala vůbec nic pro to, aby udržela stabilitu v této zemi. Je to špatná vláda a tato země potřebuje změnu. Potřebuje jinou vládu, potřebuje jiného premiéra, potřebuje vládu, která vrátí důvěru lidí v to, že vláda se dokáže o své obyvatele postarat. Nikoliv vláda chaosu, která je v současné době u moci.
Takže prosím vás, já vás chci poprosit, abyste skutečně to nedělali, protože vy vždycky deklarujete, jak spolu chceme to zvládnout, a vy nám radíte, a co máme dělat, jak máme dělat. A já neříkám, že některé ty nápady jsou fajn a my jako je podporujeme. Takže zvládnutí následků pandemie a té pandemie jako takové souvisí přímo s tím rozpočtem. A zkrátka měl by to být prioritní úkol pro celou politickou reprezentaci. Takže si myslím, že jsme na jedné lodi, a vy můžete stokrát říkat, že jsme neschopní, protože nemáme většinu. A budete moct říct ano, i když toho Babiše nesnášíme, jeho vládu, tak přece jenom jsou občané pro nás důležitější než nenávist vůči Babišovi.
Tak já poprosím pana poslance Ferjenčíka, kterého mám přihlášeného s faktickou poznámkou, pak je paní poslankyně Věra Kovářová a pan poslanec Vít Kaňkovský, všechno faktické poznámky, a pak s přednostním právem paní zpravodajka a pan poslanec Kalousek. Já bych jenom, ještě než vám dám slovo, upřesnil celou tu situaci. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, vy jste žádal o radu, tak já vám dám radu, jak podle nás by se to mělo řešit. Tohle je postup, co já vám doporučuji. Co se týče rozpočtového provizoria. Výdajový rámec na letošní rok je vyšší než na ten příští, takže ten jeden měsíc určitě zvládnete. A pokud se vám sesypou informační systémy po sedmi letech, co máte Ministerstvo financí, tak radši už do voleb nedělejte nic.
Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou vystoupí.
Máme tady premiéra, jehož vláda nemyslí na budoucnost našich dětí a vnuků. Máme tady premiéra, jehož vláda neudělala žádnou reformu. Máme tady premiéra, jehož vláda nabrala nejvíce úředníků. Máme tady premiéra, který provádí největší ataky na financování obcí, krajů a měst a jejich občanů. A důkazem toho chaosu byl také váš projev. Absolutní, totální chaos. Ale co je horší, máme tady premiéra, který nám říká, že si neví rady a že za ten chaos budeme moci my, tedy opozice. A samozřejmě tu máme premiéra, který vždy hledá viníka. Tentokrát je to většinový volební systém.
Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych krátce zareagoval na pana premiéra. Nebude to kontroverzní. Nicméně, pane premiére, já si velmi vážím toho, že dáváte velký důraz na očkování. Nicméně dneska jsme tady v diskusi o státním rozpočtu. Vy jste si tady udělal náhražku tiskové konference ohledně očkování. Ale tam celá řada věcí opravdu nachystaná není. To znamená, spolupracujme nad tím, ale neříkejme lidem, že už je to nachystané. A investice do zdravotnických zařízení. Kolikrát jsme tady vyzývali k tomu, abyste podpořil například Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, porodní pavilon v Brně a další a další zařízení, už v minulém volebním období. A teď přijdete a řeknete, že jste to podpořil - a skoro to ještě vypadá, že to je z peněženky Agrofertu. Je to z peněz daňových poplatníků. To znamená, neříkejme tady "já jsem podpořil, jedině já jsem to udělal". To jsou peníze všech občanů. I těch, co jsou tady ve Sněmovně.
Děkuji za dodržení času.
Bohužel vysokorychlostní internet, nebo alespoň pokrytí internetem, pokud nebude v naší republice a pokud nebude dostatečná občanská vybavenost v těch územích, tak firmy nebudou mít zájem investovat právě do takovýchto oborů, které přinášejí výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Vláda uvádí ve svém programovém prohlášení, že chce dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Ovšem s čím se počítá - a to je návrh pana poslance Babiše, který k nám dorazí 22. prosince - to je rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Samozřejmě každý by s tím souhlasil a bylo to správné rozhodnutí, ale je to jeden z těch případů, kdy si vláda jasně podsekává své příjmy. Co nám také chybí? Chybí nám investice do prevence zdravotní péče, do modernizace vzdělávání či ochrany krajiny. Také nám chybí jedna věc. Krajům bylo doporučováno, aby nesnižovaly počet spojů, aby lidé nejezdili v přeplněných spojích. Například Středočeský kraj počítá tyto výpadky ve výši 600 milionů korun. Proto vás prosím v zájmu zachování dostatečného množství finančních prostředků na veřejnou dopravu v našich krajích, abyste tento pozměňovací návrh podpořili. A co nám také v návrhu státního rozpočtu chybí, je to, že se snižují finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Ale bylo to z toho důvodu, že nezaměstnanost byla téměř nulová, když to zjednoduším. Ale situace se rapidně mění. Proto vás žádám, abyste náš návrh podpořili. Dále mi dovolte, abych právě v souvislosti s krizí, která probíhá a která bude pravděpodobně probíhat i v následujícím roce, vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu, který přidává potravinovým bankám 20 milionů korun. Skutečně ve státním rozpočtu je to kapička, ale pro potravinové banky a pro jejich klienty je to velmi důležité. Všichni víte, že potravinové banky měly problémy se zásobami, byl absolutní nedostatek potravin. Všichni víte, že stoupá počet těch, kteří využívají pomoci potravinových bank, ale v souvislosti s tím také významně rostou náklady na provoz potravinových bank. Samozřejmě velký vliv hraje také zvýšení minimální mzdy. Je to věc, která pomůže celé řadě potřebných, a ta částka je skutečně relativně malá. Doufám, že budete mít pochopení pro tento pozměňovací návrh a paní ministryně také, protože má, jak říká, srdce na pravém místě. Pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího se tomu tak usmívá, ale ona to taková sranda není. A to z toho důvodu, že celá řada kulturních památek je v havarijním stavu. Pak je tam samozřejmě taková drobnost, ale neméně důležitá. Přesouvá také finanční prostředky na zachování programu prevence protikorupčního jednání a také na podporu rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Pevně věřím, že alespoň potravinové banky a svatá Ludmila vám budou ležet tak na srdci, že podpoříte minimálně tyto dva pozměňovací návrhy. A klub Starostů a nezávislých vám u toho svítit nebude.
Tyto škrty, které často jsou nazývány některými vládními poslanci jako dramatické, žádné dramatické škrty ve skutečnosti nejsou. A právě těch 30 miliard bereme na konkrétních 64 položkách. Platy státních úředníků, kterých přibylo v posledních letech o tisíce ročně, tak vracíme na úroveň roku, který byl velmi, velmi ekonomicky prosperující, rok 2018, kdy byla česká ekonomika opravdu v dobré kondici a státní rozpočet tehdy skončil v přebytku. Ve státní správě je nezbytné, aby platy reflektovaly ekonomickou situaci. Za nedostatečné považujeme kapitálové výdaje. Tvrzení, že se jedná o meziroční zvýšení 40 mld., ale úplně přesné není. Nominálně jsou letošní investice skutečně nejvyšší. Tohle je taková ekvilibristika s čísly, které se vláda ráda dopouští, takové kouzlení, ale je férové uvádět věci v kontextu. A tento kontext jsem se snažila vám právě na těch číslech ukázat. Podle mého názoru je nedostatečná pozornost v rozpočtu věnována i kultuře, konkrétně podpoře živého umění. Koronavirová krize jej samozřejmě postihuje jako jeden ze sektorů velmi palčivě a velmi zásadně. Částku navrhuji přesunout z kapitoly prezidenta Zemana i proto, že se nechal slyšet, že umělci vytvořili svá nejlepší díla, když byli hladoví. S takovým zlehčováním této vážné situace tisíců lidí u nás se opravdu nehodlám smířit a nemohu s ním souhlasit. A proto navrhuji, abychom tyto výdaje, které jsou navíc v ukazateli, z něhož jsou hrazeny tuzemské a zahraniční cesty prezidenta, který však nikam nejezdí, tak abychom je právě na živé umění dali. Tato rozpočtová položka nebyla ani v posledních dvou letech ani z poloviny vyčerpána, takže rozhodně tam prostor je. S kontroverzemi, kdy ani nedbá na stanoviska vlády, která jediná má možnost utvářet zahraniční politiku. Proto se tato položka dá bez nějakých velkých následků pro pana prezidenta snížit. Těch míst, kde je možné šetřit, je i v rámci této položky vícero. Jednu z mála, kterou máme, je právě rozpočet. I pro letošek zůstává v tom návrhu rozpočtu podfinancovaná jedna důležitá položka, a to je české kulturní dědictví.